No, já si na to samozřejmě počkám. Dělám to už rok a půl nebo rok a sedm měsíců a budu v tom pokračovat. Jediné, co umíte, a jediné, co dokážete: zvýšit daně, snížit důchody a skončíte.
Také musím reagovat vaším prostřednictvím na pana poslance Bělobrádka. Vy nám tedy říkáte, že pokud se nesníží peníze na důchody, takže my zadlužujeme budoucí generace. Kdo to bude platit? To je jiná generace?
Také reakci na pana poslance Bělobrádka. On tady hovoří, že potřebujeme finanční prostředky, potřebujeme na další oblasti školství, zdravotnictví a tak dále. Jeden tento politický náměstek nás stojí 3 miliony korun. Opět, dozvím se, že je to kapka v moři. Malé peníze dělají velké peníze. A je to symbol. To samé ohledně zmrazení platů politiků. Protože schválením tohoto zákona bude jeho platnost a účinnost podpisem prezidenta republiky. Vždyť pořád říkáte, jak se s námi chcete dohodnout. Nevím, jakým způsobem už vám to jako koalici vysvětlit!
Nyní paní poslankyně Berenika Peštová, pan ministr Marian Jurečka, paní poslankyně Jarmila Levko a další.
Pak jsem mluvila všeobecně. A teď jste vlastně řekl, že nikdo z KDU-ČSL tady takhle dlouho nehovořil. A co pan Kalousek? A ten hovořil tady hodně. Takže jako máte tam mezi sebou rétory a řečníky. Což o to, já neříkám, že je špatný rétor. Já neříkám, že jste to byl konkrétně vy. Pak jste se rozpadli. To je ten jednací řád, který vy tak ctíte a říkáte a opíráte se o něj, že bychom se podle něho měli chovat. Takže říkám, vy kážete vodu, ale pijete víno.
Proč ji děláme? To je první věc. Druhá věc je, že si půjčujeme na věci, které jsou klíčové pro to, abychom udělali některé rozdílové investice a reformní kroky a digitalizovali. Část toho je vratnou. My jsme se vrátili na hodnotu státních zaměstnanců, která byla v roce 2015, že snižujeme výdaje, snižujeme i ten vnitřní provoz a jeho náklady. V prvním a druhém čtení tady vystoupilo celkem 85 vystupujících.
A proto jsme dnes tam, kde jsme, protože stav státního rozpočtu je neudržitelný.
Kam spěcháme? Proč spěcháme? Mě k tomu vede pouze jediná myšlenka.
Jednak si tady nic nenalhávejme a přiznejme si, že to bylo součástí taktiky v předvolební prezidentské kampani. Zcela otevřeně to řekla kandidátka na prezidentku profesorka Nerudová v médiích. Druhý důvod je také zcela zřejmý, a tím je bezradnost ministra financí Zbyňka Stanjury, který se zasekl v opozici, kde jen říkal, jak by to udělal lépe a oháněl se marketingovými úsporami. Ale ve chvíli, kdy si měl pan ministr se svou armádou dobře placených poradců vykasat rukávy a pustit se do tvrdé práce, tak neudělal nic. Skončilo to bohužel tak, jak to skončit nemuselo. Řešili jsme to tento týden na rozpočtovém výboru dokonce, pane ministře Jurečko, pan ministr, na té tabulce, kterou jsem vám tady včera ukazovala, kterou jsme od něho dostali, připouští, že pro váš resort mu tam v letošním roce chybí víc než 20 miliard. Ale ani tento poměr, který je v historii relativně vysoký, to uznávám, nevytváří z domácností českých penzistů domácnosti bohaté. Domácnosti žijící v blahobytu. Problém aktuálního náhradového poměru není v tom, že důchody jsou příliš vysoké, problémem je, že mzdy rostou příliš pomalu vzhledem k inflaci. Ostatně to je jeden z hlavních hospodářskopolitických znaků vlády Petra Fialy. V období vlády této pětikoalice trvale a v novodobé historii této republiky zcela bezprecedentně klesají reálné mzdy, a tedy klesá životní úroveň. Společnost jednoduše chudne. Tento pokles reálných mezd je v České republice dokonce nejvyšší ze všech zemí OECD. Tady bych tedy požádala členy kabinetu Petra Fialy, aby místo vytváření nových taktik snižování životní úrovně jednotlivých sociálních skupin začali vytvářet hospodářskou politiku, která by směřovala k růstu životní úrovně nejen důchodců, ale taktéž pracující části populace. Ostatně v případě zvyšování životní úrovně pracující části populace by i náhradový poměr mohl být na nižší úrovni a nemuselo by to znamenat automatické snížení životní úrovně penzistů. Já se ptám, proč pětikoalice nezavedla v zákonné podobě také minimální úroveň náhradového poměru? Určitě je to téma k diskusi a my se jí nebráníme. Vážení kolegové, zcela jistě se o návrhu ministra Jurečky nedá mluvit jako o důchodové reformě. My tady dnes mluvíme o parametrických změnách, přičemž jejich design je navrhnut s jediným cílem, ale o to krystalicky jasnějším, a to ušetřit na současných a budoucích důchodcích. Jde totiž v podstatě o jedinou významnější výdajovou úsporu, kterou kabinet Petra Fialy za rok a půl představil. Celá ostatní konsolidace pětikoalice je založena pouze a výhradně na růstu daní. Jak jsem již zmínila, předložený návrh přichází s několika parametrickými úpravami. Dovolím si je postupně krátce okomentovat. Vláda Petra Fialy plánuje zrušit mechanismus mimořádné valorizace, který byl aplikován v případě výrazného nárůstu spotřebitelských cen. Místo mimořádné valorizace bude nyní vyplácen dočasný příspěvek k důchodu. Bizarní. Tím se snaží vytvořit nástroj pro okradení většiny důchodců v případě, že se vládě nepodaří zvládnout tuto inflaci ani v nadcházejících měsících. Tímto krokem budou navíc důchodci postiženi, protože výše přídavku nepokryje nárůst cen, kterému důchodci čelí. Přestane totiž platit situace, kdy se penzistům dorovnal, ač s určitým zpožděním, celý nárůst cen do jejich penzí. Dodnes nebylo podáno žádné vysvětlení, proč se toto děje. Proč jsou právě důchodci těmi, na kterých se stát rozhodl šetřit. Navíc upravovaná úprava prodlužuje interval mezi okamžikem valorizace a dnem, kdy důchodci skutečně obdrží přírůstek do svých peněženek. Nově bude reakce na inflaci probíhat až pět měsíců po splnění inflační podmínky, ale nejdříve v červenci daného roku. Vláda tak dosáhne delšího období, kdy budou muset důchodci sami nést náklady na růst cen. Jak mají financovat toto zdražování, je zřejmé pouze panu ministrovi Jurečkovi. Pan ministr Jurečka tvrdí, že změna systému je údajně spravedlivá, protože příjemci nízkých důchodů na této změně získají. A navíc vyprchá po následné pravidelné valorizaci, tedy k 1. lednu následujícího roku se těmto lidem příjmy sníží.
My máme konec července, takže za dva a něco měsíce by měly platit nové podmínky u zásadní normy, to znamená u novely o důchodovém pojištění, kterou tady projednáváme. A není tam samozřejmě, což já také kritizuji, žádný postupný náběh těch jednotlivých opatření. Ty podmínky se prostě mají změnit ještě tento rok a hned. Pokud budou změny schváleny, zkrátí se mu povolená doba odejít do předčasného důchodu maximálně na tři roky a navíc mu budou výrazně omezeny valorizace. Buď se tedy rozhodne ten předčasný důchod uspíšit, nebo se mu zpřísní podmínky, náhle a skokově. Tím by se předešlo šoku, který v této vypjaté době rozhodně není žádoucí. V pořádku, budu si to pamatovat. A ta rozbouřená hladina nemůže být uklidňována samozřejmě tím, že najednou budeme měnit parametry u současných starobních důchodců. Podívejme se nyní tedy na valorizace. Jejich cílem bude v podstatě následující. To se bude dít tím, že budeme snižovat jednu polovinu reálných mezd na jednu třetinu reálných mezd. Ono se to zvýšilo z té jedné třetiny v roce 2018 na jednu polovinu z jednoho prostého důvodu. Byl tady ekonomický boom, všichni jsme se měli dobře. Ekonomika šlapala a de facto životní úroveň všech těch ekonomicky aktivních, opravdu odskakovala a běžela dopředu před životní úrovní starobních důchodů. Já nesouhlasím s tím, abychom v této době to měnili z jedné poloviny na jednu třetinu.
Rozumím, pane poslanče. Současně věřím, že kolegové, kolegyně přenesou diskuse do předsálí.
Ale bereme to teď v tuto chvíli a de facto je to zbytečné. Tam já mám velký problém, a o tom budou i naše pozměňovací návrhy. Tím pádem my budeme rozdělovat ty seniory na dvě kategorie, a to řeší můj druhý pozměňovací návrh, tady u tohoto. Igor Hendrych, můj ctěný kolega, který dal pozměňovací návrh na 35 let, si ho určitě odůvodní právě v těch deseti minutách, což omezila tato vládní koalice řečnění ve třetím čtení, sám.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Konečně i hnutí ANO několikrát v průběhu té doby, kdy bylo u vlády, navrhovalo zkrácení té debaty na dvakrát deset minut. Není to tady nic nedemokratického, jen možná někteří mají krátkou paměť. A co se týká naší účasti ve vládě, ano, tak si to připomeňme, jak to bylo za Sobotkovy vlády. Já jsem v ní seděl. A také si uvědomme, ano, jsou tady penzisté, ale ten, kdo má nejmenší příjem na hlavu jsou rodiny s dětmi.
Já vám také děkuji.
A teď jste si ji tam instaloval tedy nazpět, takže znovu je tam náměstkyní. Takže já si myslím, že právě KDU-ČSL mělo už ty možnosti, mělo svoji náměstkyni, neudělalo s tím vůbec nic a co považuji za úplně strašné je, že vy tady říkáte, že tady předkládáte důchodovou reformu. Nic jiného k tomu říct nejde.
Děkuji.
Děkuji moc. Já budu hovořit k panu poslanci Bělobrádkovi, který tady uvedl několik věcí, vaším prostřednictvím. To, co tady předvedl je klasické rozdělování společnosti, kdy staví proti sobě seniory a rodiny s dětmi a rodiny s dětmi zase proti seniorům. A tak pokračuje samozřejmě v té rétorice pana ministra Jurečky, který taktéž tu společnost takovýmto způsobem rozděluje. Úplně přesně. Bylo to v době covidu, kdy jsme tady seděli v rouškách v polovičním počtu u jednání Sněmovny. Vůbec jsme nevěděli, co bude. Tehdy jsme u vlády Andreje Babiše dělali masivní pomoc firmám, občanům, všem těm, aby mohli zůstat doma, protože jsme nevěděli, která bije. No, a ta efektivita, o které tady mluví pan poslanec Jakob, tak ta se dá vyjádřit slovy pana ministra Jurečky a paní předsedkyně Pekarové - mlčte a šoupejte nohama, toto je ta vaše efektivita.
Jako další vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová, Alena Schillerová, Jiří Mašek a další.
Tak já budu reagovat na více svých předřečníků, ale nejvíc to asi odnese pan ministr Jurečka a pan Bělobrádek. Od vás je to tak farizejské, tak farizejské, když tady říkáte něco o jednacím řádu. Vy, kteří jste si z něj udělali trhací kalendář! Vždyť to přece není pravda! Podívejte se do těch stenozáznamů. Jaké diskuse se tady vedly, jak jste tady předčítali stenozáznamy, jak jste tady předčítali směrnice! Kolikrát jste četli něco, co vůbec nemělo nic společného s daným bodem! A vy teď tady farizejsky budete říkat, že to nebylo zvykem? Ale bylo to zvykem! Ne, že vám tady předčítáme nějaké směrnice nebo Honzíkovu cestu. Snažíme se bavit o daném tématu, jenom pouze čekáme, že nám na to budete odpovídat.
To se podařilo odstranit a dneska, když pracuje rodič nebo rodiče a mají tři, čtyři, pět a více dětí - a takové rodiny jsou, a ty je potřeba opravdu ocenit a podpořit, tak konečně od roku 2022 nejsou tímto stropem tyto rodiny limitovány. A má opravdu praktické využití a oceňuje ty, kteří se starají, pracují, jdou příkladem budoucí generaci v tom, že také pracovat je důležité. Já si myslím, že tento týden zase přinesl velký posun v podpoře bydlení, která cílí na mladé rodiče, na mladé rodiny, které mají problém dokázat zafinancovat bydlení, dokázat zafinancovat opravy domu, které třeba mají. A je tam velký akcent také i na to, že oceňujeme právě to, že v té rodině jsou děti, tou částkou 50 000 korun. Takže děláme konkrétní posun v tom, aby toto opravdu fungovalo, aby v České republice jsme toto výrazně dokázali zlepšit. Připravujeme na MPSV po dlouhých letech významnou reformu celého dávkového systému. Dlouhé roky přede mnou se nikdo neodhodlal k tomu, aby dokázal propojit systémy, které byly od sebe oddělené. Politika zaměstnanosti, státní sociální podpora a hmotná nouze. To jsou věci, které se prostě rozeběhly, které budeme realizovat a které jsou jednoznačně ku prospěchu toho, abychom ty věci, které se tady roky, roky nepodařilo napravit, abychom je napravili. A ještě si dovolím důležitou poznámku k těm důchodům. V Německu je důchodu zatížen ještě i sociálním odvodem, takže nelze srovnávat úplně tato čísla, pokud je neočistíme o tu skutečnou čistou hodnotu, kterou dostane ten daný občan v té které zemi. Na Slovensku mají dneska občané o 5 000 korun nižší výši důchodu nebo průměrného důchodu. To jsou zase věci, které se roky neudělaly, ale ty se nám podařilo zrealizovat v loňském roce. Připomínám také to, že za poslední dva roky v sociálních službách se situace také významně změnila. A mohl bych pokračovat ve výčtu mnoha dalších konkrétních bodů, které se dějí ve prospěch občanů této země. Pomohli jsme zajistit, aby tady byly energie, aby tady byl plyn, aby nikdo nemusel omezovat svoji výrobu, svoji produkci. Přispěli jsme k tomu, že se rozjely naplno i dotační podpory pro to, aby mohly domácnosti, zranitelné skupiny osob, využívat finanční podporu na zateplení, na budování obnovitelných zdrojů na svých nemovitostech. To stejné u firem, u veřejného sektoru. Mohou si zateplit svoji nemovitost, mohou tam dneska realizovat nová okna, nové dveře a podobně, aby dokázali cíleně, efektivně šetřit. A tyto výdaje mají velký smysl v tom, že to jsou opravdu ty kroky, které problémy řeší dlouhodobě. My dneska chceme a děláme ty konkrétní kroky tak, že o tuto podporu mohou žádat dneska i lidé, kteří mají nízké příjmy. I rodiny s dětmi, které třeba na to neměly.